Česká republika může tuto restrikci provést, ale nemusí, nikdo ji nenutí. Cituji: Předkladatel se domnívá, že toto zrovnoprávnění není opodstatněné. - Jinými slovy, pro Ministerstvo vnitra je nežádoucí, ba nenormální, pokud stát přiznává některým cizincům více než ono minimum práv, které s ohledem na mezinárodní právo či s ohledem na evropské právo přiznávat musí. S touto filozofií já nesouhlasím. To je velmi důležité. Tady skutečně bráníme, nebo budeme bránit tomu, aby přijeli lidé, kteří budou mít budoucí české státní občanství. Totiž že původním záměrem úředníků Ministerstva vnitra bylo omezit práva všech rodinných příslušníků českých občanů, tedy i manželů, rodičů a dětí občanů České republiky. Původním záměrem bylo dokonce, aby rodinní příslušníci českých občanů měli v České republice nižší právní postavení, než mají rodiny cizinců z Evropské unie.
Tak já už jsem svolal všechny poslance. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Dobrý den, milé kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně. Děkuji za zařazení tohoto bodu. Návrh je reakcí na aktuální neměnnou situaci, která se týká rozsáhlých škod na rybách způsobených kormoránem velkým. Předložená novela zákona navazuje na novelizaci z let 2017 a 2019 reagující na výjimku kormorána velkého ze zvláště chráněných druhů. To odpovídá i zavedené praxi, na kterou jsou poškození zvyklí. Po dohodě s kolegou Radkem Holomčíkem načte pan zpravodaj legislativně technickou úpravu týkající se účinnosti novely tohoto zákona a doprovodné usnesení.
Svolám poslance do jednacího sálu, budeme hlasovat o změně zpravodaje. Tak já myslím, že jsme tady všichni.
Děkuji za slovo. Jedná se o prodloužení současného stavu. Finanční dopady tohoto návrhu na státní rozpočet jsou v řádu desítek milionů ročně.
Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vám sdělila stanovisko hnutí SPD k novele zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, konkrétně se jedná zde o škody způsobené kormoránem velkým. Důsledkem toho jsou přemnožení a s tím rostou i škody, které způsobují. Není ani předpoklad, že by v nejbližší době došlo k radikální změně, ke snížení jeho přemnožení v celé Evropě. Daří se jim nejenom díky rybolovu, ale nahrává jim i teplejší počasí. Pokud se ochladí, normálně migrují, ale v posledních letech se stává, že prakticky nemrzne a oni nemají důvod se nějak houfně přesunovat někam na jih. Pak rybáři musejí napravovat, a je to stále dokola. Oni mají povinnost zarybňovat, ale tím krmí přemnožené kormorány, a proto je třeba jim co nejdříve tyto škody, těm rybářům, nahradit.
Kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný. Byť principiálně říkám, že bychom raději rozdávali náboje než platili obecné škody, které nelze dopočítat.
Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 938 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Nyní tedy přistoupíme k hlasování o těchto dvou přednesených návrzích. Pane zpravodaji, kdybych něco řekl špatně, ale já nic špatně neřeknu, protože teď řeknu jenom, že budeme hlasovat o vašem návrhu na legislativně technickou úpravu. Myslím, že je to dostatečné, všichni jsme to slyšeli, nikdo nenamítá.
Podstata je ovšem stále stejná. Zpřísnit postavení jedné skupiny cizinců, kteří jsou rodinnými příslušníky našich občanů, zhoršit právní postavení jedné skupiny cizinců, která je navíc relativně malá, je skutečně velmi malá, jedná se o několik desítek občanů, a v celkové imigrační politice České republiky hraje zanedbatelnou roli. Jeden náš občan má za partnerku cizinku, která zde již několik let pracuje jako zdravotní sestra na pracovní vízum, tzv. zaměstnaneckou kartu. Slečna letos žádala o trvalý pobyt, ovšem špatně si spočítala dobu dosavadního pobytu, trvalý pobyt nedostala a bylo jí řečeno, že až někdy příští rok. Jak se však spoléhala na získání trvalého pobytu, neprodloužila si to pracovní vízum a ocitla se zde bez víza. Mohla tedy zde zůstat a dostala nové vízum na pět let. Navrhuji tedy, aby z této novely byla vypuštěna všechna zpřísnění pro rodinné příslušníky občanů České republiky, aby tam byla ponechána pouze nesporná ustanovení týkající se brexitu a nových průkazů pro cizince. Já bych tedy byl rád, pane ministře, pokud by bylo možné toto třeba deklarovat, protože jinak bych nenavrhoval zamítnutí tohoto zákona.
Máte slovo, pane poslanče.
Dobrý den, vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Dá se říct, že tento zákon je celkem potřebný, protože ti občané, kteří žili ve Velké Británii, narodilo se jim tam dítě a nějakým způsobem chtějí navštěvovat zbytek své rodiny tady v Čechách, tak pro ně to je velmi důležitý zákon. Dá se říct, že to, co tady říkal můj předřečník prostřednictvím pana předsedajícího, ne všechny věci jsou tak úplně pravda.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že se tady všichni shodneme, že ty pasáže, co se týkají ošetření statutu britských občanů, a všechno, co je kolem toho brexitu, že to je v zásadě v pořádku. A tam asi všichni chápeme, že to spěchá. On už to tady pan kolega Čižinský shrnul. Letos opravdu spousta rodin nebo spousta párů zůstala rozdělena hranicemi, někteří ještě i doteď. Je to skutečně o to náročnější. Tyto obavy sdílím. A ne, jak tady už naznačil pan kolega Čižinský, hrozit lidem, co tady normálně pracují, řádně tady žijí, ale třeba nenaplní nějakou formalitu při prodlužování pobytu, tak aby jim hrozilo vyhoštění. Takže já bych se připojil k té žádosti, jestli by se to nedalo takhle rozdělit, ať vyřešíme ten brexit. A myslím si, že by se k tomu měl vyjádřit i náš výbor.
Nyní pan ministr vnitra, ještě v rozpravě stále.
Tak dovolte mi reagovat na ta vystoupení. Ale proti tomu potom stojí desítky případů, kdy ta formulace současná je zneužívána. Tam prostě se ukazuje, že ten partnerský status je zneužíván. Takže já sice chápu, že vždycky jsou ti, kteří zákon dodržují, a těch je drtivá většina, a vždycky mě mrzí, když z nějakého důvodu se objeví právní konstrukt, který jim život komplikuje, a nemělo by to tak být. Ale proti tomu tady stojí bohužel ta menšina, která ty zákony různě ohýbá a zneužívá, a ty represivní složky státu jsou potom bezmocné. To znamená, my jsme k tomu přispěli po pečlivé úvaze a je to snaha, jak omezit a zamezit zneužívání tohoto ustanovení. To není pravda. To mně přijde celkem logické.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - vlastně jenom pan vicepremiér je tady. Prosím o klid ve sněmovně. Odpoledne se logicky ve čtvrtek budeme zabývat bodem 493, což jsou ústní interpelace.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, kolegyně, kolegové.
Kdo je proti kormoránům? Všichni rybáři, ano. A nyní změna zítřejšího pořadu schůze. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Tak to jsme změnili pořadí bodů v projednávané schůzi a můžeme se zabývat dnes pevně zařazeným bodem. Pane místopředsedo, myslím, že už je dostatečný klid na to, abyste přednesl své úvodní slovo. Jde o prvé čtení, tak snad nebude komentovat zpravodaj vaše vystoupení. Tak, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, novela zákona o pobytu cizinců reaguje stejně jako předchozí návrh zákona o občanských průkazech na nařízení Evropské unie, které se týká průkazů totožnosti.
Dobrý den, vážené poslankyně, vážení páni poslanci. V zásadě máte pravdu.
Pro boha živého! Šatny už tam jsou dneska podmínka. Je tam celá řada nepřesností v tom vašem úvodním slově. Jinak to dotazníkové šetření, které jste zmiňoval, já jsem ho viděla. To byla předpřipravená šablona, protože vtipné bylo, že naše ministerské dětské skupiny tu předpřipravenou šablonu dostaly také k vyplnění, takže bych se od něj neodpíchávala. To jsou ty základní změny. Je to moje srdeční záležitost. A nikdo dětské skupiny nechce likvidovat, pouze je chceme vylepšit.
Tak prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče.
Já chci jenom zareagovat.
Vzbudilo to emoce. Ještě jednou, zkusím velice rychle. Myslím si, že pan kolega Čižinský mluvil zejména o mikrojeslích. Co se týče komplikací s malými dětskými skupinami, tam bych také ráda, aby si to s námi paní ministryně vyjasnila. A tohle musíme vyvážit. Tlačí nás čas s dalšími pevně zařazenými body. Dávám také ke zvážení ten název. Rádi bychom nechali dětské skupiny jako takové, nepovažujeme za nutné vracet se k jeslím takzvaně. Ale to jsou věci, o kterých, věřím, se budeme bavit dál. Celkově vás, kolegyně a kolegové, žádám o to, abychom to pustili do dalšího čtení. Je potřeba to projednat velmi rychle, abychom poskytli tu jistotu provozovatelům, kterou nyní absolutně nemají.
Děkuji. Jako konzervativně laděnému člověku se mi příčí představa půlročních nebo ročních miminek v kolektivním zařízení, a to jakémkoliv. Ale současně velmi chápu, že je po tomto typu péče poptávka. Kladu si ale otázku, proč se namísto další regulace raději nepodíváme na to, jak rodiče řeší hlídání takto malých dětí v současnosti, a proč se ministerstvo nesnaží zákonnou úpravou reagovat na reálný život. Já osobně jsem na rozdíl od paní ministryně u hlasování o dětských skupinách v minulém volebním období nebyl. Respektuji ale ODS, politickou stranu, která jejich vznik a fungování vždy podporovala, a to nejen slovy. A byla to ODS, která teto záměr podporovala i z opozičních lavic, když dětské skupiny dostala na starost sociální demokracie a tehdejší ministryně Marksová. V červnu roku 2014 paní ministryně obhajovala dětské skupiny těmito slovy - cituji. Cílem je rozšířit stávající spektrum služeb péče o děti o další možnosti. Není to žádná konkurence mateřským školám, je to alternativa." Dětské skupiny jsme podporovali nikoliv proto, že zrovna chyběla místa ve standardních školkách, ani proto, že bylo zrovna možné na dětské skupiny účelově čerpat evropské peníze. Podporovali jsme je proto, že dětské skupiny vnímáme vedle školek spojených se spádovými obvody za rozumnou a přístupnou alternativu pro rodiče, kteří Tady chci mimochodem připomenout, že v dětských skupinách často nalézají oporu rodiče dětí s různými hendikepy. Bohužel současná paní ministryně Maláčová vidí dětské skupiny zjevně jinak. Dětské skupiny pro ni nejsou alternativou ke školkám a považuje za nesprávné udržovat u dětí nad tři roky dvojkolejný systém. Návrh, který její ministerstvo připravilo, dětské skupiny ve stávající podobě osekává, omezuje a komplikuje jim život. Dá se říci, že tento návrh dětské skupiny ničí. A dělá to hned několika způsoby. A jako třešničku na dortu - přejmenovává dětské skupiny na jesle.
Tam je přímo, mělo by být požadováno to cestovní zdravotní pojištění.
To je ale věcí samozřejmě jednání ve výborech a v rámci druhého čtení. Kdo dál v rozpravě? Ani zpravodaj, ani pan ministr, budeme se tedy zabývat návrhy, které byly předloženy v rozpravě. První návrh je na zamítnutí návrhu zákona. A zároveň vás odhlásím, požádám vás o novou registraci.
Jsem si toho vědom, ale asi je fér tu věc uzavřít s tím pojištěním.
Pan poslanče, máte slovo.
Já jsem neříkal, že to zavádíme nově.
Dobře, děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu opět končím. Ptám se znovu, jestli je zájem o závěrečná slova. Už ne, takže můžeme opravdu přistoupit k hlasování o návrzích, které byly podány. Nejdříve návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Pak kolega Kopřiva se hlásí na změnu garančního výboru. Ne, garančního ne. Budeme tedy hlasovat o tom, aby garančním výborem byl výbor pro bezpečnost. Kdo je proti? Děkuji vám. Garančním výborem je tedy výbor pro bezpečnost. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk jiným výborům. Hlásí se někdo do rozpravy? Ano, pan kolega Kopřiva. Prosím, pane poslanče, jaký máte návrh?
A chci tedy navrhnout ještě přikázání k projednání výboru pro evropské záležitosti.
Jiný návrh nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů, tedy na 40 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Z 92 přítomných pro 80, proti nikdo. Paní Lenka Dražilová byla schválena jako zpravodaj pro prvé čtení. A teď už požádám paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby se ujala svého úvodního slova.
Ukazuje se to skutečně dlouhodobě. Smyslem zákona je, abychom měli systémovou, kvalitní, ale také finančně dostupnou péči pro nejmenší děti, a to nejenom pro ty z bohatších rodin, ale skutečně pro všechny rodiny, které chtějí slaďovat práci a rodinu. Nebyl by to ten systém, že všichni soutěží v řádu sekund o dotace, ale byl by to stabilní systém. Ale uvidíme. Dokud není dojednané vše, není dojednané nic.
Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí. Snad vás teď už vyslechnou. Prosím, pokračujte.
Takže teď je potřeba nastavit systém, který bude vhodný pro všechny rodiny. A důležité je, protože mnohé z vás ten název jesle irituje, že se nevracíme k tomu starému systému, ale bereme si vlastně pojem, který je srozumitelný pro většinu obyvatelstva a který je běžně užívaný i v západní Evropě. Před pár lety byl pro rodiče malých dětí hlavní problém najít místo ve školce. Ukazuje se také, mohu vám pak poskytnout přesná čísla, že většina dětí v dětských skupinách jsou mladší tří let. To je totiž to, co nám chybí. Ale stále je důležité, a to nepřestanu zdůrazňovat, že potřebujeme svobodu volby. A jesle mají být ten poslední díl v celém tom puzzle. Zde je návaznost na školský zákon a na garanci míst v mateřských školách pro tříleté děti. Co se bude také měnit, a přijde nám to hodně důležité za těch několik let zkušeností s fungováním dětských skupin, tak zavádíme standardy kvality, které bude kontrolovat Ministerstvo práce a sociálních věcí, a povinné další vzdělávání pečujících osob, je to v řádu osm hodin ročně, a jednou za dva roky chceme také osvěžovat u pečujících osob kurz první pomoci pro malé děti. Pečující osoby budou muset mít zdravotnické minimum, které reflektuje potřeby nejmenších dětí. Myslím si, tak jak jsme to s jednotlivými členy sociálního výboru v posledních měsících konzultovali, že zde u té kvalifikace je ještě největší prostor pro diskusi. My jsme za Ministerstvo práce a sociálních věcí předali návrh kvalifikačního a hodnoticího standardu a Ministerstvo školství nyní vytváří novou profesní kvalifikaci, která má být hotova nejpozději do konce února. Také připravujeme možnosti proplácení této rekvalifikace v tom celém systému. V neposlední řadě najdete, nebo také revidujeme sankční mechanismus tak, aby děti a rodiče měli velmi vysokou jistotu ochrany svých dítek v tom zařízení. A já osobně se domnívám, že ten sankční mechanismus je opravdu velmi potřeba, v tuto chvíli v podstatě žádný nemáme. Jde nám zejména o dobře nastavené smlouvy o poskytování služby, jejich dodržování a také dodržování standardů kvality. Co se týká časového rámce, tak novela počítá s účinností od 1. července příštího roku. Ano, už je to velmi blízko, proto budu ráda, když podpoříte návrh na zkrácení lhůt. Zároveň po tuto dobu bude Ministerstvo práce a sociálních věcí všem zřizovatelům ať už dětských skupin, nebo jeslí poskytovat veškerou podporu. Členové sociálního výboru vědí, že máme už několik let funkční evropský projekt na implementaci dětských skupin v krajích. Finančně, jestli vás to zajímá, jak to bude finančně. Dnes jsou dětské skupiny financovány z evropských peněz, jak už jsem zmiňovala, částkou zhruba 9 800 korun na místo. A celková dotace dnes v tom dnešním systému může klesat podle naplněnosti a nemocnosti, což se ukázalo dle našeho názoru jako největší slabina celého toho systému. Protože ta dětská skupina je pak bita na tom, že to dítě je nemocné, má méně peněz. Protože čím starší dítě, tím méně nemocné, logicky. Takže to chceme změnit. Nově dostanou poskytovatelé měsíční normativ na dítě. Výši normativu bude každoročně stanovovat vláda svým nařízením nebo usnesením. Pozor, ty konkrétní částky nejsou součástí novely a budou se odvíjet od podoby schválení tohoto zákona, zároveň od toho vyjednávání s Evropskou komisí. Základním principem ale nebude již reálná docházka, jako je to dnes, ty její nevýhody jsem zmiňovala, ale smlouva s rodiči. Protože nemůžeme rodiče trestat za to, že dítě je nemocné. Nově také zavádíme příspěvek na stravování po vzoru soukromých mateřských školek ve výši deset korun denně na dítě.